Pokud ho seberete jenom opozici a z Ústavy těmto členům vlády zůstává, tak říkám, že to fakt není úplně fér postup, a nezatěžujte tím tuto novelu jednacího řádu. Případně to přineste celé znovu i s novelou Ústavy, pak se o tom můžeme bavit. Dokud to tak nebude, pak to vidím jenom jako snahu většiny umlčet menšinu, a tam se musím bránit.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já bych poprosil pana kolegu Komárka, aby tyto svoje návrhy stáhl. Já jsem si vás vždycky vážil, ale to, co tady skutečně poslední dobou předvádíte... Existuje nějaká Ústava. Existují nějaké pilíře demokracie. Vy tady zablokujete, aby se o tom povídalo. Jakým způsobem?
A teď trošku vážně.
Ještě další faktická poznámka pana kolegy Miholy.
Ministerstvo dopravy navrhlo nový paragraf, který kompletně řeší problematiku CIS STK. Text dokumentace přítomnosti vozidla v STK byl do návrhu zákona doplněn na základě dohody s Ministerstvem vnitra. Pořízení dokumentace musí být velmi těsně provázáno novelizovanou vyhláškou, kdy v průběhu přípravy bylo zřejmé, že nový systém musí mít postupný náběh, který bude v jednotlivých stanicích trvat až jeden rok. V současnosti již téměř 50 stanic technické kontroly vlastní pro potřebu nějaké technické dokumentační prostředky, jejich kompatibilita s CIS STK informačním systémem však v tuto chvíli není zajištěna. V rámci přípravy prováděcí vyhlášky byla upřesněna technologie dokumentování vozidla s tím, že stanice STK musí mít časový prostor pro zajištění potřebné techniky a napojení na centrální systém. Nejde o odklad realizace, ale o zajištění reálného způsobu na jednotlivých stanicích technické kontroly.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych na žádost předkladatele navrhl zkrácení lhůty mezi 2. a 3. čtením na 48 hodin.
Nyní poprosím pana předsedu poslaneckého klubu ODS.
Vy jste říkal, že až v květnu jste něco vyřešil, ale vy jste nastoupil v lednu, ne v květnu. A současně říkáte, že chystáte úplně nový zákon. Jenom vám prostě úředníci řekli, že se to nestihne. Vy jste mluvil o analýze dopadů. A mě by jenom zajímalo, jestli to nejsou ti samí lidé, kteří sepisovali ten návrh zákona. To tak velmi často je. Jestli to nejsou náhodou ti samí, kteří na vaše zadání napsali analýzu, že se to stihnout nedá. Já jsem také před pár měsíci slyšel, jak se intenzivně pracuje na zákonu o dráhách. Jsou tam pořád! Možná zkušení parlamentní harcovníci jako pan zpravodaj si to pamatují i z předminulého volebního období, kdy se říkalo, že je třeba připravit nový zákon o dráhách. Tak co bych vlastně investoval, vždyť uvidíte. Když nás bude dost, co to neuděláme, tak někomu zavoláme na tom ministerstvu, oni to pochopí a odloží. Vždycky slyšíme plno dobrých důvodů, proč je třeba odložit tu povinnost.
Děkuji panu předsedovi. Upozorňuji, že jsme ukončili obecnou rozpravu a chýlíme se k rozpravě podrobné.
Musíme toto vypořádat právě proto, abychom splnili všechny podmínky. Mezirezortní připomínkové řízení předpokládáme v první dekádě října. Co se týká diskutované záležitosti kolem STK. Avšak ukázalo se, že zákon dostatečně nezohledňuje nutnost přechodného období na straně stanic technické kontroly, které musí na své straně zajistit technickou realizaci a hlavně napojení na centrální systém. Technicky a věcně byla celá záležitost konzultována s představiteli provozovatelů stanic technické kontroly tak, aby požadavek zákona byl bez problémů splněn. Nedochází tedy ke zpoždění implementace tohoto důležitého prvku, ale k úpravě, která jej umožní reálně a bez úměrného rizika naplnit.
Já děkuji panu ministrovi.
Dalším bodem je bod číslo Prosím nyní pana místopředsedu vlády, aby předložený návrh zákona uvedl.
Děkuji, pane předsedo. Do zákona o spotřebních daních se navrhují dva hlavní okruhy změn. První je komplexní změna v koncepci povolovacích řízení. Součástí řádné novely zákona o spotřebních daních je rovněž změna zákona o povinném značení lihu. Navrhuje se dílčí úprava nastavení kaucí osob povinných značit líh. Zavádí se též další pásmo kauce pro velmi malé subjekty.
Pane ministře, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Jde o návrh, který je potřeba projednat. Víte, jaké jsou předpisy, které se týkají zákona o státním rozpočtu, a rád bych, abychom tedy postoupili v tomto textu v patřičné pozornosti nad návrhem zákona. Prosím, pokračujte, pane ministře.
Závěrem svého úvodního slova si vás dovolím požádat o projednání návrhu zákona ve výborech a o jeho schválení.
Žádám pana zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Prosím, pane zpravodaji.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se v úloze zpravodaje stručně vyjádřil k obsahu tohoto návrhu a sdělil stanovisko zpravodaje. Tak jak uvedl předkladatel, je svým rozsahem novela velká s cílem přijetí nezbytných opatření ke zlepšení efektivity výběru daně a zamezení zneužívání a obcházení daňových předpisů. Navrhovaná úprava zavádí zvláštní registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Je tedy navrhováno zavedení registru na národní úrovni, který by měl do určité úrovně omezit pronikání nezdaněných zvláštních minerálních olejů na český trh s motorovou naftou. Třetím okruhem a předmětem novely je zákon o povinném značení lihu.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Dovolte, abych to ocitoval. To je rentabilita, likvidita, finanční stabilita, aktivita a produktivita práce. Určitě víme, co to je rentabilita, co je to likvidita, finanční stabilita či produktivita práce.
Dále je přihlášen do podrobné rozpravy pan navrhovatel, pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Z toho jsem to opravdu nepoznal. Není to nic ironického, takže poprosím.
Snad je toto vysvětlení dostatečné. Děkuji panu poslanci Krákorovi. Pan poslanec Stanjura se hlásí o slovo. Děkuji panu poslanci Krákorovi.
A pak to jakoby v některých případech doháníme nějakým součtem příplatků. Já s tím nemám žádný problém. Nic proti.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi za jeho názor, na který má jistě právo, stejně tak jako pan poslanec Krákora má právo podat jakýkoliv pozměňovací návrh. S další přihláškou do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Bendl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já za tuhle informaci děkuji, protože si myslím, že to je správná cesta i ve zdravotnictví.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se pana zpravodaje, případně pana navrhovatele na závěrečná slova. Ta nejsou. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Kdo je proti? Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali ve čtvrtek 18. září, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo. Já bych navázal na své čtvrteční večerní vystoupení a položil několik dotazů panu ministru dopravy.
Děkuji.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si dovolil předložit jeden pozměňovací návrh, poměrně stručný. Já ho tady přečtu. Myslím si, že to může zkvalitnit činnost a především výsledky vyšetřovacích komisí.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Tím jsem vyčerpal všechny přihlášky v podrobné rozpravě.
To je můj návrh.
Budeme ho hlasovat bez rozpravy.
Děkuji za slovo.
Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Kdo je proti?
Stalo se to mně.
Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Ale ta politická dohoda je, že bude časový interval mezi druhým a třetím čtením 14 dnů. U toho nám pořád kážete, jak máme být rozumní a vstřícní, a hned vteřinu poté hlasujete o zkrácení na 48 hodin.
Přes proklamace předsedy hnutí ANO není vytvářen ekonomický prostor pro důkladné analýzy a následnou přípravu tratí rychlého spojení. Veřejně jsou proklamovány, jak se toto změní. Nezměnilo se nic.
On to pan kolega shrne a už se budeme moci na to soustředit.
Pan premiér v uplynulých měsících podnik zjevně propagandistické turné po jednotlivých resortech. Všude si společně s ministry a ministryněmi nezapomněl pochválit skvělé výsledky, vynikající spolupráci atd. Není mi známo, co při návštěvě resortu dopravy dělal. Už začátkem léta bylo jasné, že některé části dopravy jsou v katastrofálním rozvalu. Dálnice se nestavějí, ale ani nepřipravují. Ostudu s vyčerpáním financí chce vláda zamaskovat přesunem peněz na rekonstrukce silnic nižších tříd. Nicméně většina ekonomického života se odehrává na silnicích ve vlastnictví státu. Situace na resortu dopravy je natolik tristní, že čekat se změnami po volbách je nepřijatelné. Pan ministr se celý den omluvil. Jenom podotýkám, že podstatnou část ze všech interpelací - nevím, jestli to byla třetina, čtvrtina, ale bylo to významné procento - tvořily právě interpelace na ministra dopravy. Samozřejmě doufám, že pro tento bod budete hlasovat.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezké, dobré odpoledne. A jestli někdo navrhuje body do příštího úterka, tak připomínám, že podle schváleného harmonogramu příští týden je týden výborový. V uplynulých dnech a týdnech jsme výborům nadělili poměrně značnou porci práce a bylo by dobře, aby se výbory mohly se ctí vypořádat s tím, co jsme jim tady jako Poslanecká sněmovna zcela v souladu se všemi pravidly nadělili. Rád bych na konto návrhů, které tady padly od pana kolegy předsedy poslaneckého klubu ČSSD, poznamenal, že vzhledem k tomu, že vládní koalice zřejmě propadla tomu kouzlu, že jsou nepostradatelní a že se zhroutí svět, pokud nebude po jejich, ty návrhy, které tady jsou, neobsahují ani jeden z bodů, které zde v Poslanecké sněmovně předložila a předkládá od počátku tohoto volebního období také opozice, zcela v souladu se zákonem, s Ústavou, podle práva zákonodárné iniciativy. Ostatně tento pazvyk tady panoval i za minulých volebních období. To neznamená, že pro některé z těch jednotlivých bodů nebudeme hlasovat. Tam, kde uznáváme, že to jsou věci pro lidi potřebné, pro občany nezbytné a nutné, tam, kde jsou v souladu s naším volebním programem, tam samozřejmě ty body budou mít naši podporu.
Děkuji panu předsedovi klubu KSČM. Pan kolega Junek se omlouvá z důvodu přijetí delegace od 14 do 15 hodin.
Nevím, jak levně či draze nakupuje Kancelář Poslanecké sněmovny ten papír, ale ten papír je úplně zbytečný. Tak nevím, k čemu tento bod máme.
Je potřeba reagovat včas, je potřeba reagovat řádně, aby vše bylo prodiskutováno i vůči našim voličům, kteří samozřejmě uvítají, aby tady byl názor z druhé strany. Dále je tady napsáno, že poslanci se nesmějí vyjadřovat mimo přihlášení. No, to je taky tedy výborný návrh! To znamená, my prostě potřebujeme, aby v okamžiku, že padají nějaké návrhy, které, bych řekl, je potřeba okomentovat, nebo se proti nim potřebujeme vymezit nebo se přidat do diskuse, samozřejmě do věcné. To je další návrh, který tady předložila paní Jermanová za hnutí ANO. To jsou ti političtí náměstci a političtí tajemníci, které jste si tady odsouhlasili. No tak dvě vystoupení v rozpravě maximálně deset minut každé, tak to už bych se opakoval. A znova poukazuji nejenom na dnešní den, ale jsme toho svědkem celých těchto 14 dní, že prostě každé ráno se tady hlasuje o změnách programu schůze minimálně hodinu. No tak to tedy je opravdu skvělá efektivita! A jenom souhlasím s tím, že tady zpravodajové a další řečníci jsou připraveni, poctivě si studují často do noci, myslí si, že to bude v ten den a na tu hodinu. Ale prosím, vyzkoušejte si tu pružnost a efektivitu nejdřív na vládním fungování. Teď jste u kormidla, teď jste vládní koalice, máte mechanismy, máte tisíce úředníků na ministerstvech, zkuste to vyzkoušet jako dobrovolně, jak tady bylo navrženo na dobré vůli vy. Ukažte, že to umíte, ukažte, že to funguje. To znamená, že tady nebudeme každé ráno odsouhlasovat hodinu program nový, překopávat. Pojďte příkladem, a až tohle přeci uvidíme, že vy to umíte, že vy víte, jak na to, že vy víte, jak bude líp, tak samozřejmě přijďte s návrhem. Do té doby je to jenom populistické předvolební plácnutí, jenom je to populistické líbivé heslo pro méně informovaného voliče, který si řekne: Oni chtějí zefektivňovat. No tak já nevím. My v Úsvitu nemáme zlé a nezlé návrhy a hodné návrhy. To jsou termíny, které jsem taky nikdy neslyšel. To znamená, prosím, návrh by tady ve Sněmovně za ty peníze měl být vždy jediný, a to profesionální. Ani ne zlý, ani ne hodný, ani ne růžový, červený, nějaký jiný. Prosím, předkládejte pouze jediné návrhy, a to profesionálně prodiskutované návrhy, profesionálně připravený jednací program a to je nejlepší návod, abyste nám všem celá vládní kolice ukázali, že víte jak na to. A potom přineste prosím vaše návrhy a nebudu je považovat za populismus nejhrubšího zrna v předvolební kampani pro voliče a potom pojďme věcně prosím diskutovat. To fakt transparentní není a v tomto ohledu vám bohužel nevěřím ani slovo.
Děkuju, pane předsedající.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní se slova ujme s řádnou přihláškou pan poslanec Václav Klučka.
Zbyněk Stanjura, jak tady posledně vystupoval, tak řekl přesný čas, kdy se přihlásil a přišel na řadu s přednostním právem. Ony totiž ty komise pod tím jedním paragrafem jsou všechny.
Docházka dětí do lesních tříd a do mateřských škol byla vyrovnaná. V měsíci lednu onemocnělo ve dvou třídách mateřské školy 26 dětí a v lesní třídě to byly pouze tři děti. Integrovaná lesní třída se účastnila průzkumu školní zralosti a všechny děti byly doporučeny pro nástup do prvního ročníku. Nikdo z dětí neměl odklad školní docházky. Zjištěná pozitiva. Jistě k tomu přispěla i příslušná opatření a zavedená bezpečnostní pravidla. Zjištěná negativa. Nebylo jich mnoho. Ověřování poukázalo na některé problémy zejména organizační, finanční, hygienické. Pokusné ověřování se týkalo integrovaných lesních tříd, tedy lesních tříd zřizovaných při běžné mateřské škole.
Já se moc omlouvám, paní poslankyně, ale v mateřské škole je asi větší pořádek než tady.
Na základě pokusného ověřování je zřejmé, že tento typ předškolního vzdělávání může být realizován v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem a nabízet vzdělávání srovnatelné svou úrovní s běžnými mateřskými školami. V některých ohledech ale vyžaduje specifické podmínky, zejména co se týče personálního a materiálního zajištění. Tyto kluby se neřídí školským zákonem a jsou plně hrazeny rodiči dětí, Ministerstvo školství přesto tyto aktivity vítá a považuje je za přínosné. Já tady velice vítám návrh paní kolegyně Putnové, která by chtěla nějakým způsobem v novele školského zákona řešit tento problém. Doporučení Ministerstva školství. Z uvedených závěrů vyplývá, že vzdělávání v lesních třídách je možné z hlediska obsahu a výsledku vzdělávání realizovat v rámci současné podoby rámcově vzdělávacích plánů a provozních podmínek mateřské školy, včetně personálních, materiálních, organizačních. Omezujícím prvkem však zůstává dodržení současně platných právních předpisů stanovujících hygienické požadavky pro školy a školská zařízení. Ale důležité tady je i to, že minulá prezidentka Tereza Vošahlíková zde říká: Na tuto situaci, to znamená na změny legislativy, jsme připraveni. A já se ptám: Kde je ten dokument? Kde je pokračování této spolupráce? Proč se tlačí pouze na dobrovolnost? Jsem pro alternativy. Sama jsem nabídla možnost spolupráce paní Valkounové na toto téma. Ptám se proč. Je to jednodušší? Je to systémovější? Ale jedná se nám především o naše děti a péče o ně by měla mít různé alternativy a různá pravidla. Na toto téma se ozvaly už profesionální organizace, jako je Hospodářská komora a Unie zaměstnavatelských svazů. To je asi všechno.
Děkuji paní poslankyni Maxové.